Těm budeme přidávat mnohem méně než těm ostatním. Zároveň ubereme úplně všem. To znamená, má to v podstatě jakýsi dvojí efekt. Ubereme všem, i těm nízkopříjmovým, a ti, kteří se snažili, pracovali, tak těm v podstatě ubíráme více. Myslím si, že to je špatně. Děkuji za pozornost.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Myslela jsem tím, že pan ministr mi na to odpoví. Ukazoval... Nemáte na mě mluvit, pane ministře! Ukazoval jste tady ten svůj grafík, že jo, kde jste říkal, co všechno jste vy, vy vyplatili. Vy jste nevyplatili nic. To je zákon. Zákon je jednoznačně daný, co musíte udělat. Ne že vy jste něco vyplatili, prostě zákon vám ukládá, vy jste vyplatili. Ale já jsem měla otázku. Říkala jsem vám tady předběžnou opatrnost. Proč jako ministerstvo jste ten zákon nedali do mezirezortního připomínkového řízení v minulém roce? To byla moje jedna otázka. Tomu rozumím, tak mi to tady aspoň řekněte na ten mikrofon. Připomenu vám to, co jste říkali jako KDU-ČSL, když se ta valorizace dělala. To byla vaše slova. To byla vaše slova - KDU-ČSL. A vy tady dneska okrádáte důchodce!
No, pan předseda Michálek tady není. Já mám jenom dvě minuty, takže nebudu na něho reagovat, on to má dost popletené, možná až přijde. Tak pane ministře Jurečko, vy jste tady ukazoval různé grafy, tak já mám tady také takový zajímavý. Je to z důvodové zprávy zákona, který... Ano, tabulka, ne graf, tabulka, v pořádku, nechytejme se za slovíčko, já si myslím, že nás čekají horší problémy, pane ministře, než si porovnávat tabulku a graf. Já tedy žádné vysokopříjmové neznám. Tak se na to podívejme. Najednou se mi to propojilo. Těch 40 korun, kdy valorizovalo se za dua Nečas - Kalousek, a všem ostatním bere. A pak tady máme krásnou tabulku, v uvozovkách samozřejmě krásnou. To má chránit právě tyto seniory před touto inflací. To má chránit. A to není nic, čím byste vyřešil strukturální deficit, to není nic, čím byste vyřešil nějakou parametrickou změnu důchodové reformy. Je to jenom o tom, že jim to prostě chcete vzít, protože potřebujete v rozpočtu zalepit díru, kterou jste si tam nechali, a čekali jste, až to po volbách budete moct otevřít. Tak si to přiznejte.
Prosím o dodržování časového limitu. Paní poslankyně Hanzlíková, následuje pan ministr Jurečka, s faktickými poznámkami.
Já děkuji za slovo, paní předsedkyně. A všichni lidé, kteří mají invalidní důchod, už vůbec na takový důchod nedosáhnou. A jenom si představte, jak si nakoupíte jídlo, léky, zdravotní prostředky a podobně za 14 000, když papriky teď stojí 200 korun. To je jedna věc. Pak druhá věc, bych poprosila. Potom jsem se chtěla zmínit o odpovědných hospodářích, to tady jsme také slyšeli mockrát. A pak na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Mezigenerační sounáležitost je opravdu za vaší vlády úplně nejhorší. Já jsem na to upozorňovala už před 14 dny, kdy jsem interpelovala pana ministra Jurečku.
Pane předsedo, já se omlouvám, ale přeruším vás na chvíli, abych ztišila levou část sálu. Děkuji.
Děkuji. Přibližně jednu čtvrtinu nákladů na zdravotní péči člověk spotřebuje v posledním roce života. Samotný věk nelze považovat za významnou determinantu národních zdravotních výdajů. Velké rozdíly v demografické struktuře jsou konzistentní s malým nebo žádným rozdílem ve zdravotních výdajích na hlavu. Evidentně japonská analýza. Nyní je většina lidí v šedesáti čilá a zdravá, takže žijí aktivním stylem a těší se z důchodu. V minulosti tomu tak nebylo. A teď vzniká ta otázka, proto tady o tom hovořím: Můžeme očekávat, že prodloužení délky života bude probíhat v dobrém zdraví, nebo budou lidé žít v horším zdraví? To je můj názor na to. To není legrace! A já si myslím, že to je tak vážné téma, že by všichni poslanci měli dostat plný prostor se vyjádřit. A bude to trvat dlouho. Samozřejmě. Ale také ten návrh se týká skoro 3 milionů lidí, které chcete připravit o zákonem dané peníze. Takže budu pokračovat. Existuje dobrý důvod věřit, že čím žijeme déle, tím méně jsme v průměru nemocní. Jak lidé bohatnou, cení si zdraví více a chtějí spotřebovávat více zdravotnických služeb, zatímco rozvoj technologie u některých nemocí pomáhá snížit náklady léčby, například očkování, u jiných však náklady zvyšuje. Ačkoliv evropská populace stárne, je současně mimořádně zdravá. Tento faktor je klíčový pro konkurenceschopnost, protože dnešní hospodářský růst...
Já bych také poprosila. Jeho hlas je takový hřmotný. Prosím.
Ačkoliv evropská populace stárne, je současně mimořádně zdravá. Tento faktor je klíčový pro konkurenceschopnost, protože dnešní hospodářský růst je tažen spíše lidskými než fyzickými zdroji. Střední délka života je vynikající proměnná jak pro obecné zdraví, tak jeho ekonomický potenciál. Zdraví znamená bohatství. Evropané proměnili získaná léta života ve volný čas. To neříkám proto, že bychom měli tady stagnovat. Tady jenom cituji ekonomy. Samozřejmě tím, jak se zvyšuje průměrný věk dožití, tak se otázka dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti dostala do politické agendy a vlády samozřejmě mohou na stárnutí populace zareagovat různými způsoby. Samozřejmě jednou z variant, ale to v České republice není pro SPD tématem, je zvyšování daní. To je ten problém. Takže tady není potřeba zvyšovat daně v České republice. Vláda může ušetřit, přesně. Vláda může šetřit, šetřit na zbytných výdajích.
Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane ministře, nechte si své poučování, jestli někdo čte, nebo nečte důvodovou zprávu. Věřte, že ji čteme. Takže o tom to asi celé je. Takže 20 miliard jste řekl, že v rozpočtu máte na důchody. A v neděli řekl v diskusním pořadu: Když nás donutí důchodce nezkrátit, nebudeme ho muset prohloubit. A teď se vrátím pořád ještě k té tabulce, kterou dnes prezentovalo Ministerstvo financí. Ministr Stanjura se o ni tak velice opíral na tiskové konferenci. Vy jste stál vedle něho. Říkal mým kolegům, že vůbec neví, co by mně měl odpovědět, že on za to vlastně nemůže, že to tam dali, že to tam dal asi zřejmě někdo, že on o tom ani nic neví. Takže já věřím, že dostanu odpověď a dostanu vysvětlení. Takže patrně podle té dnešní tabulky si zopakujeme loňský scénář, kdy jsme zchudli nejvíce v historii.
Nyní vystoupí pan poslanec Brož s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Lang. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. My jsme znemožnili panu ministru legislativy vystoupit svými faktickými poznámkami. On tady nebyl ani dvě hodiny. V něčem, v takovém bodě vyhlášení stavu legislativní nouze, kdy vláda by teď potřebovala právě jeho, právě to jeho vysvětlení a zastání se. Teď je ta chvíle, kdyby si měl zasloužit to ministerské křeslo. A tady to nebylo.
Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Lang, připraví se pan poslanec Nacher.
Tak já bych napřed zareagoval na pana Jurečku. A potom bych chtěl pokračovat k té věci, kterou tady řešíme. To je prostě normální. A následuje potlesk. Víte, kdo toto řekl? Toto řekl pan Jurečka na jakémsi sjezdu KDU-ČSL, asi v rámci nějakého svého nominačního projevu.
Já to zjednoduším úplně nejvíc, jak to jde, prosím pěkně. Ano, děkuji, pane kolego. Změna parametrů valorizačního schématu je legitimní politická debata mezi koalicí a opozicí. Ale je to systémová změna. A z principu systémová změna nemůže být schvalována systémem ve stavu legislativní nouze. To je ten problém, protože to je systémová změna. My se chceme bavit. To je úplně jednoduchá otázka. Bez emocí, bez ničeho.
Nyní paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou. Dále vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Dobrý den, vážená paní poslankyně Pastuchová. Jako občanka této země, která se zajímá o politické dění, dovolte, prosím, několik otázek a velkou prosbu. Myslíte to vážně? Prý jste museli, protože to bylo ze zákona. A nyní důchodcům, kteří mají nárok na zvýšení ze zákona, tento zákon změníte dokonce ve zrychleném jednání v legislativní nouzi, která je mimochodem navržena pravděpodobně nezákonně. Současně si odmítáte dále zmrazit své nově zvýšené platy. To už je snad vtip. Domníváte se snad, že se lidé nezajímají o ty vaše kulišárny a podivné nespravedlivé praktiky? Kam se poděl váš selský rozum a máte vůbec svědomí? Čekám, že budete namítat něco o zhoršení ekonomické situace, inflaci a cenách energií. Na to rovnou zapomeňte. Spirálu inflace jste roztočili doslova vaší neschopností a arogantní ignorací rad opravdových odborníků. Cenu elektřiny jste nechali zvednout zcela uměle.
Vy tady mluvíte o členech vlády. To období, ve kterém se za vás ten počet úředníků zvyšoval, bavíme se opravdu o těch úřednících, kteří opravdu dělají ten výkon úřední, nebavíme se o například učitelích, na to nemá vliv žádná vláda, za vás se tento počet zvyšoval, my jsme ho snížili. Ministryně financí si dělala fotky s pávem za 2 miliony korun.
Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Stanjura s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Nacher.
Já bych chtěl polemizovat s matematikou pana poslance Brabce.
Děkuji, pane ministře.
Takže vlastně to poměřovat není fér. My se tady bavíme o tom, že ti senioři mají dva rozdíly oproti tomu. Já nezpochybňuji změnu toho valorizačního mechanismu, já zpochybňuji to, že to děláme v zásadě zpětně, retroaktivně. Protože o té inflaci jste věděli.
Já děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Tady se nikdo nepře o tom, jestli se musí, nebo se nemusí upravit valorizační schéma. Tady spíš se celou dobu přeme o tom, jestli jet tento zákon v legislativním stavu nouze, nebo ne. Bavíme se o tom, že tento zákon - jsem se vás na to ptala, proč jste z předběžné opatrnosti neudělali novelu tohoto zákona, byť malou, protože budete připravovat určitě velkou, proč jste to neudělali v loňském roce. Když jste věděli, že ty predikce tady jsou? Když se budeme bavit o tom, proč - a říkám, já mám také připravené příspěvky, ale protože ta diskuse tady nastala a bavíme se o tom, tak proto jenom reaguji. Tam vzniklo legitimní očekávání. To legitimní očekávání vzniklo na základě toho, že byla vydaná data, která jasně říkají, že vy máte konat, v té době vy máte vydat nařízení vlády, kterým řeknete, jak ta valorizace bude vypadat podle té valorizační kalkulačky. Ale ejhle, prostě vy jste to najednou všechno překopali. Mě osobně by zajímalo, jak dlouho vám trvalo vyplodit tento paskvil, nebo respektive tuto novelu, když jste řekli tedy, že už jste to dávno měli zpracované. A to mně vadí. Mně vadí to, že jste nešli tím řádným legislativním procesem v loňském roce. Bylo to KDU-ČSL, které toto obhajovalo, tuto valorizační kalkulačku!
Pan poslanec Vomáčka je nyní přihlášen s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Oulehlová.
A pakliže jste ho nepodali, tak prosím, opravdu prosím, zvažme vyjadřovací prostředky a formulace, které tady probíhají za tímto pultíkem.
Prosím, máte slovo.
Já bych si dovolila reagovat na pana ministra práce a sociálních věcí, který tady hovořil o snížení počtu úředníků. Ano, má pravdu. Chybí zejména ve velkém úředníci na úřadech práce, na sociálních odborech, na OSPODech, protože pod jeho vedením nám ti lidé utíkají, kolabují celé úřady.
Nyní paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou a následovat bude pan poslanec Brabec.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já budu hrozně rád polemizovat s panem ministrem financí třeba dva dny. Ale já bych to znovu rád vrátil k tomu, kam ta debata patří, a to je to, že já jsem jasně řekl, že naše vláda dávala zákonný nárok plus něco navíc! A to je tedy sakra rozdíl! A to si myslím, že je hlavní.
Říkal jsem také, že ten odhadovaný dopad do státního rozpočtu bude někde do 20 miliard korun. Nicméně to zveřejněné číslo ČSÚ za inflaci za leden, to znamená ten výrazný nárůst inflace mezi prosincem a lednem, nás dostal do situace, kdy ty nároky na státní rozpočet jsou opravdu s velkým dopadem nejenom pro rok 2023, ale právě i pro ty roky příští. A u toho se chci pozastavit, protože to je opravdu jako i velmi důležité pro to pochopení, proč je tak důležité upravit ty parametry pro červen, proč je tak důležité, abychom toto dokázali projednat a tento návrh novely zákona vyšel ve Sbírce zákonů nejpozději 22. března. To prostě možné není. A to je ten dopad na ty veřejné finance, který je opravdu v tom rozměru té významné hospodářské situace, tak jak to legislativní nouze pojmenovává, stav významné hospodářské škody ve vztahu k tomu dopadu na státní rozpočet. Je to kombinace obou dvou těchto prvků. To je v tomto návrhu evidentní. Když se na to podíváme, i o tom, o čem hovořil pan ministr Stanjura, tak zase, můžeme to porovnat, tady je to vztaženo nikoliv k průměrné, ale tady už je to k čisté mzdě. Já samozřejmě také jsem se díval třeba i na některé sousední státy. Když se podíváme třeba na výši vývoje průměrného důchodu na Slovensku, stojí to za to také se na to podívat. To je ještě také možné si porovnat. Co si tady ještě dovolím také uvést pro to určité podpoření faktů, aniž bych stavěl kohokoliv proti komukoliv jinému, ale to je něco, co nám vyjadřuje i tu mezigenerační solidaritu, tak je to srovnání průměrného důchodu vůči průměrnému čistému příjmu na hlavu v rodině, v domácnosti, tam, kde mám domácnost, která má dvě děti. Když se vrátíme znovu ještě zpátky k té rekapitulaci z hlediska těch dopadů a toho, jak tady zaznívalo, já si myslím, že opravdu neférově, nepřiměřeně, když tady zaznívala slova o tom, že někoho okrádáme a podobně, tak je to něco, co je opravdu mimo to, co se tady vlastně reálně děje.
Přesně cituji. Já vím, že nečtu nic nového. Já jenom konstatuji to, že se opíráte o to, že je mimořádná situace a že z tohoto důvodu se musí udělat stav legislativní nouze. K tomu mířím. Vy jste to nepochopitelně do toho rozpočtu nedali, i když otázka je proč. Dali jste tam nulu a později jste argumentovali, že to je takřka pod rozlišovací schopnost. Takže to je to hospodářské ohrožení, když je to takřka pod rozlišovací schopnost? Ano, neměli jste to jednoduché, my jsme to taky v covidu neměli jednoduché, a kdybychom si tohle dovolili, tak byste nás tady rozcupovali za tohle. Nebyla tam jiná částka, to přece na to nemá žádný vliv. Je vyloučené, že jste čekali a že jste to nechali jen tak volně plavat. Věděli jste to velmi dobře.